Připomínám, že vláda ve svém programovém prohlášení uvedla, že chce částky za státní pojištěnce pravidelně valorizovat, a z tohoto důvodu vítám i připravovaný pozměňovací návrh. Na druhou stranu v programovém prohlášení nenajdeme žádnou zmínku o prevenci onkologie - téma, které je důležité pro celou společnost. Obávám se, že dojde k omezení počtu lidí, kteří budou moci využít inovativní léčbu rakoviny. Jmenuji tím konkrétní dopady, které vaše škrty určitě přinesou. Na závěr: vzhledem k současnému vývoji mi předkládané opatření úplně nedává smysl. Děkuji za pozornost.
Prosím.
Já si, pane předsedající, vypůjčím slova pana poslance Nachera. Ta centrová léčba a debata k tomu - já za to velmi děkuji. Děkuji za upozornění na různé problémy, co se týká centrové léčby, a chtěl bych ujistit, že ohledně orphanů, vzácných léků, centrové léčby opravdu problém není. My máme jasné kvóty, kolik dětí z Ukrajiny v jednotlivých zemích ošetříme tak, aby ta péče pro ně byla co nejkvalitnější a přitom nedošlo k žádnému omezení péče pro české občany. Navíc část, typicky ty vakcíny proti řekněme atypické tuberkulóze, tak část těch vakcín my dostáváme zdarma.
Také děkuji. Vaše faktická poznámka vyvolala další dvě. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kasal.
To bych jenom chtěl upřesnit. Ale ta aplikace už zadarmo nebude. Tak to je jenom taková poznámka.
Ano, děkuji.
Já jsem opravdu neříkal, že to je pár peněz. My jsme vyjednávali. Já nechci moc kritizovat, možná rozumím tomu, proč vzniklo v té době, protože to bylo dávno předtím, než jsme znali výsledky, ale v okamžiku, kdy jsme znali výsledky za rok 2021, z mého pohledu to číslo ztratilo logiku. To číslo bylo chybné. Takže to je vlastně dobrá zpráva. Tak proč pořád pracovat s tím číslem, které mělo nějakou pesimistickou prognózu a naštěstí se nepotvrdilo? Zase, naštěstí se to nepotvrdilo. Ale říkám, udělejme účet za letošním rokem, až budeme znát čísla za celý rok.
Především je pak důležité zmínit jednoznačný a prokazatelný přínos EET pro státní rozpočet více než 60 vybraných miliard na daních navíc od zavedení EET. Elektronická evidence tržeb je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření a zároveň nejdůležitějším krokem k nápravě podnikatelského prostředí v naší novodobé historii. Férové prostředí je takové, kde mají všichni stejné podmínky, ve kterém řádné plnění povinností neznamená konkurenční nevýhodu. A právě proto je evidence tržeb od počátku koncipována jako plošné opatření, které se vztahuje na hotovostní tržby napříč českou ekonomikou. Zkušenosti z let provozu v prvních dvou vlnách dokladují, že se není čeho obávat. Elektronická evidence tržeb je moderní a plně automatizovaný způsob komunikace mezi podnikateli a Finanční správou, který podnikatelům přináší řadu konkrétních výhod a jehož zavedením se Česká republika zařadila mezi bezmála dvacítku evropských zemí, v kterých již některá z forem evidence hotovostních tržeb funguje. Po třech letech je zjevné, že díky EET došlo k výraznému zefektivnění a zacílení těchto kontrol. EET významně zvyšuje důvěru zákazníků v prodejce, kteří tak získávají jistotu, že DPH, které v ceně za zboží či službu platí, je skutečně odváděno státu. Samotná účtenka je pak vlastně transparentní účet, který odstraňuje mezi zákazníkem a prodejcem podezření z podvodu. Na druhou stranu prodejce si tak vytváří dobré vztahy se zákazníkem, má lepší přehled o svých tržbách, skladovém hospodářství a často tím také eliminuje podvody svého personálu. Více než polovina živnostníků a zástupců malých a středních firem považuje šedou ekonomiku za závažný problém Česka. V průzkumu ČSOB pro Právo to uvedlo 57 % respondentů. Polovina oslovených zástupců menších firem se domnívá, že efektivním opatřením k omezení šedé ekonomiky a výraznějšímu plnění státní pokladny je postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Ještě pár čísel a hlavně faktů. Než udeřila pandemie koronaviru, bylo na konci roku 2019 do EET zapojeno 140 000 podnikatelů, kteří v daném čtvrtletí poslali alespoň jednu tržbu. Následně přišlo přerušení povinnosti tržeb finančnímu úřadu elektronicky odesílat a počet evidujících podnikatelů začal postupně klesat. Ačkoli tedy většina dříve zapojených podnikatelů tržby přestala posílat, stále existují desítky tisíc firem a živnostníků, kteří údaje o tržbách dál dobrovolně evidují. Díky EET přece mnozí prodejci a obchodníci začali také přijímat platební karty. Je to normální, platit daně. Proto to pro některé zákazníky byl morální posun. Proto ale také řada podnikatelských svazů říká, že chtějí zachovat EET, protože chtějí ukázat, že nejsou příživníci, kteří státu neplatí daně, a že je jejich sektor poctivý. Je to i jeden z argumentů, proč chtějí zachovat dobrovolnou evidenci tržeb. Věří, že díky tomu získají konkurenční výhodu. Elektronická evidence tržeb tak vlastně nevadí nikomu, koho se týká. Z nějakého důvodu vadí jen a pouze současné vládní koalici. Ministr Stanjura a s ním celá vláda opakují, že jsme jako vláda nechali veřejné finance v rozvalu. Není to pravda. Neustále navíc slyšíme, na co všechno chybí peníze. Také tady státní rozpočet dobrovolně připravujeme o 13 miliard. Jde o 13 miliard ročně. Takže každý další rok, kdy bude vláda plakat nad vysokými schodky, může vinit jen sama sebe, když se dobrovolně zbavila jednoho z nástrojů na lepší výběr daní. Co na to vláda? Ministr Stanjura má zkrátka stranické zadání zrušit EET. Zároveň ale bude plakat nad stavem rozpočtu, který vládní politici vykreslují jako nejhorší v Evropě, a bude občanům i podnikatelům ordinovat úspory a utahování opasků. Ze strany vlády jde zároveň o zmaření rozsáhlé investice státu i soukromých subjektů. Stát investoval do EET téměř miliardu, což je řádově méně, než kolik EET ročně rozpočtu přinese. Soukromé subjekty investovaly v součtu ještě více. Prostě neuvěřitelné plýtvání penězi, které není podložené fakty, ale pouhým politickým zadáním. My tu dnes, a to tedy není poprvé za této vlády, zažíváme naprosto absurdní situaci. Na této schůzi jsme tu dlouze řešili absurdní nápad, kdy se vláda rozhodla vzít ze systému zdravotnictví 14 miliard na platbách za státní pojištěnce. Ano, pojišťovny mají rezervy. Ale ani ty nejsou nekonečné. Jen za loňský rok byly pojišťovny ve ztrátě 21 miliard korun. Nyní navíc, a to také neříkám nic nového, jsme v situaci, kdy do tohoto systému přibude téměř 300 000 státních pojištěnců, o které se zkrátka musíme postarat.
Nic na tom nezmění ani to, že bude vláda neustále opakovat, že platí úhradová vyhláška a poskytovatelé se možná dohodnou s pojišťovnami na úhradách příští rok.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já bych se ráda vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku, který se týká plateb za státní pojištěnce, respektive snižování plateb za státní pojištěnce. Inflace. Česká republika patří v současné době mezi státy, které bojují s roztočenou inflační spirálou. My všichni, kteří známe současnou praxi zdravotnických nebo sociálních zařízení, víme, že růst cen potravin, plynu, elektřiny, pohonných hmot, ale i zdravotnického materiálu se samozřejmě netýká jen domácností, ale právě těchto zařízení. Já sama konkrétně v posledních letech funguji na úrovni zdravotně-sociálního pomezí v domovech se zvláštním režimem. To, kde jsou dnes ceny energií za teplo, je neúnosné i pro tato sociální zařízení, kde se poskytuje zdravotní péče. Ty ceny vzrostly od ledna minimálně trojnásobně. Je tady velké riziko, že tato zařízení budou bojovat s úhradami za teplo, za energie. Stejně tak se zvedají ceny potravin a pochopitelně jídla. Ceny jsou nějak zastropované vyhláškou. Ta situace opravdu začíná být poměrně kritická. A co začíná být velmi vážné, je, že rodiny opravdu bojují s tím, aby byly schopny svým rodičům spolufinancovat nebo financovat péči v těchto zařízeních. Stejně tak si dovolím upozornit, že jsou tam zdravotničtí pracovníci, kteří jsou hrazeni z úhrad veřejného zdravotního pojištění za konkrétní výkony. Teď se to nějakým způsobem překlene, jak říkáte, pane ministře. Dalším důvodem je odložená péče. Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny, tedy největší české zdravotní pojišťovny, bylo odloženo více než 70 000 výkonů. Pokud bychom se chtěli vrátit před pandemii, muselo by se v letošním roce realizovat více než 100 000 výkonů, což je samozřejmě obrovský problém nejen kapacitní, ale i finanční. Alarmující situace je zejména u onkologických vyšetření a zanedbané péče, kdy lidé se obávali chodit k lékaři a teď samozřejmě i to dohnání všech vyšetření a zákroků bude stát nějaké peníze. Je jisté, že dopady odložených zákroků a preventivních onkologických vyšetření mají vliv i na kvalitu života, bolesti, chodit do práce a podobně. Že je situace s časovou dostupností vážná, ukazují i data například v průměrných čekacích dobách na některé zákroky, u některých je dokonce překročena tato stanovená čekací doba podle vyhlášky. A samozřejmě tak aby se tato situace napravovala, tak jsou to nejen důvody kapacitní, ale samozřejmě i finanční, je to otázka úhrad za tyto výkony, za nákup zdravotnického materiálu, léků, tak jak o tom mluvili mí předřečníci. Vy jste, pane ministře, říkal, že to není argument. Ale on to je argument, protože tady máme o 370 000 více státních pojištěnců. Nicméně dneska se už ví, že řada těchto ukrajinských občanů je v horším zdravotním stavu, než bychom očekávali, a dneska se ví, že jsou i vážně nemocní. Vy sami ve strategických prioritách uvádíte, že vážně nemocných pacientů a pacientů rozléčených je dost mezi uprchlíky, že pro ně bude potřeba zajistit doobjednání specifických léčiv a vakcín a že se jedná o nákladná léčiva. Ano, vyčlenili jste na to nějakou částku kolem 9 miliard, ale je otázka, jestli to pokryje potom tu zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních. Jestli to tak je, pane ministře financí? Co se týče covidové krize, nebo epidemie, tak o tom nemá cenu mluvit, protože to jsme si všichni zažili.
Prosím. A další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Peštová.
Já jenom chci, aby to nezapadlo, až budeme mít další bod, abychom se k tomu mohli vrátit, co je a co není hodně peněz.
Vracíme se do obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Všichni jste tady pro něj hlasovali, omlouvám se těm, kdo tu neseděli. Pětikoalice pro to ruku prostě nezvedla. Já vím, že to sem, pane ministře, nepatří, já se k tomu vrátím. Já říkám, že jsem zdravotník od roku 1984, a pro mě je tento týden temný jako pro zdravotníka. I tím, co zde teď projednáváme, protože se to týká nás všech zdravotníků. My jsme ho zvládli velice dobře, vy nezvládáte to, co se tady děje, dáváte jednu pecku za druhou těm lidem tady. A tohle je jedna z nich. Takže já říkám znovu, mám temný den, neschválili jste to, bude se o tom hlasovat ještě jednou. Já navazuji na to - a teď už se budu vyjadřovat k tomuto bodu - ještě doplním, že samozřejmě nám bylo slíbeno, že to tato vláda napraví, ale svým návrhem. Takže to je první chmurný den - včera. Dnes je druhý, protože zde projednáváme snížení o 14 miliard pro zdravotnictví. Zase zdravotnictví, které tady odvádělo nejvíc práce v době covidu. Budeme prostě pořád to zdravotnictví nějak poškozovat.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 Mýlili jsme se. Ideologie vítězí nad rozumem a čísly.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 Nepochopitelné a nevysvětlitelné. Proč se vývoje situace obáváme?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 K tomu je třeba připočítat náklady na testování, které samo Ministerstvo zdravotnictví odhaduje ke konci února na 10 miliard."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 K tomu je potřeba myslet na to, že Ministerstvo zdravotnictví bude muset vydat novou vyhlášku, která bude nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením kompenzovat zvýšené náklady. Za odbory jsme udělali maximum. Jednali jsme s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a samozřejmě i s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem." Prosím, nepokřikujte na mě. Určitě jste nebyli všichni v zahraničí, celá vláda.
Nyní tedy paní poslankyně Berenika Peštová s jednou faktickou a pak ještě poslední, paní předsedkyně Markéty Pekarové. Prosím, máte slovo.
Já jsem samozřejmě nemluvila o konkrétní osobě. A jestli jste zaregistroval, tak opravdu TOP 09 vždycky přišla, vyštěkla tady, a nemyslím to... Ale prostě vždycky tady vyštěkla nějakou větu! Prostě tady řekla nějakou větu - Já si čistím čakru, ano, děkuju. A ta diskuse tady pokračovala dál. Pan ministr tady seděl a slyšel to.
Já děkuji za dodržení času. Takže nyní tady mám dvě faktické poznámky.
Já mám také ráda přísloví. Jestli tady někdo hovoří o štěkání, tak to z vašich úst zní naprosto adekvátně. Co se týče toho, jak tady byla napadena paní Pastuchovou, paní poslankyní, paní místopředsedkyně, chci se jí zastat. Ona zkrátka jenom konstatuje, že těch poznámek je hodně. Takže chci se zastat toho, jakým způsobem řídí schůzi a že se jenom zkrátka vyjadřuje k tomu množství, ale nikdy neřekla, jak tady tvrdila naše paní kolegyně, že by snad to bylo něco negativního či cokoliv takového. Vy tady štěkat můžete, vy tady můžete ten dvojí metr uplatňovat, ale jakmile my se ozveme, tak je to špatně? Tak je to cokoliv, co se nesmí dít? A co se týče pozice předsedy Sněmovny v Poslanecké sněmovně České republiky, tohoto parlamentu, tak prosím, my nemáme ta pravidla, jako má třeba takový švédský parlament, že by předseda musel být plně nestranný. Takže to tady prosím i prostřednictvím předsedajícího, pane Vondráčku a další, neuvádějte, jako že by to tak muselo být. Nikde to není napsané. A pokud ano, tak já o tom nevím, tak mi to prosím doložte.
Děkuji za dodržení času. Máme zde další faktické poznámky. S první je přihlášen pan poslanec Michal Kučera, připraví se paní Berenika Peštová, Zuzana Ožanová, Karel Havlíček a Alena Schillerová. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
My jsme dneska plánovali do rána, tak si myslím, že tady vydržíme.
Já děkuji za dodržení času. Další, kdo se hlásí, je paní poslankyně Berenika Peštová. Poprosím ji, zda by přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo.
Nemám problém.
Já poprosím všechny poslance, aby nepokřikovali na toho, kdo hovoří u řečnického pultu. A chtěla bych znovu všem říct, že v tuto chvíli projednáváme zákon o evidenci tržeb.
- tak místo toho okřikla paní poslankyní Pastuchovou, což je špatně. Pokud řídím schůzi, tak si zřídím klid všude, a ne že budu peskovat jenom toho, kdo je u pultíku.
Já děkuji za dodržení času. Nyní další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní poslankyně Zuzana Ožanová. A poprosila bych o klid v sále. Pokud si něco potřebujete vyřídit, prosím, běžte do předsálí.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení pánové ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, první, kdo zcela dneska opomenul to, o kterém zákonu jednáme, byla právě předsedkyně Poslanecké sněmovny. Když měla druhou faktickou poznámku, myslela jsem si, že se nám omluví. Protože promiňte, paní předsedkyně mě urazila, domnívám se, že mám dostatečně vysoké IQ, abych pochopila, o čem se tu jedná. Možná by bylo vhodné ještě tuto chybu napravit, znovu se přihlásit a třeba i tu omluvu sdělit.
Děkuji za dodržení času.
To vůbec nebyl špatný projev. Nebyl vůbec důvod se mu nějakým způsobem posmívat. A můžeme se tady přít, jestli ty náklady by byly takové a ty benefity, ty přínosy, jiné, a dokládat si to. To není jenom o nákladech a benefitech, je to o tom, že úloha státu není jenom v tom, sečíst a podtrhnout, a když je to do plusu, tak to dává smysl, a když ne, tak nikoliv. Stát má dělat určitou službu, má sloužit. Tak si pojďme říct, jestli to dává smysl, nebo nedává smysl.
Když se zamyslíme nad tím, co nám elektronická evidence tržeb přinesla, tak nám naplnila tato očekávání: narovnání podnikatelského prostředí, férové podmínky pro poctivé podnikatele. Právě ti poctiví podnikatelé byli šťastní, že mají férové podmínky, protože si vzpomeňme, když jdeme někam platit v tuto chvíli, já se s tím setkávám poměrně často, tak se vás zeptají: A chcete to na fakturu? I v dnešní době. Bylo to i v době evidence tržeb. Dokonce někteří vám ani tu fakturu nevystaví a rovnou si řeknou o peníze. To je ten problém v České republice a myslím si, že evidence tržeb by toto do budoucna všechno odstranila. Evidence tržeb měla bezproblémové fungování bez technických problémů a obtíží. Ano na začátku byly problémy, ale většinou ty problémy byly s nastavením toho softwaru na straně těch uživatelů, ne na straně Ministerstva financí. Byl dostatečný čas na přípravu. Postupný náběh byl bez komplikací. Volba zařízení byla na podnikatelích, dokonce si mohli vybrat, dostali slevu na dani, mohli si to uplatnit do nákladů. Přineslo to i snižování daňové zátěže. Když se podíváme na ty ekonomické přínosy, tak ano, je to 60 miliard. Bohužel na třetí a čtvrtou vlnu nedošlo právě díky, že jsme měli covid a bylo to přerušeno.